Půl roku váš pan předseda - hledím vám do očí, kolegové z ANO - říká: neděláme nic jiného, než že vracíme krajům to, co jim Kalousek sebral. Se zdaněním hazardu to nemá nic společného. Já se teď neobracím na veřejnost, já se teď neobracím na poslance z jiných poslaneckých klubů, protože těm je to dávno už jasné. Já se obracím na vás, kolegové z ANO, alespoň na ty, o jejichž rozumové úvaze a vzdělání nepochybuji, a prosím vás, abyste se zamysleli nad absurdní a prolhanou argumentací svého předsedy.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. A nyní tedy jednotlivé návrhy, tak jak byly přednášeny. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat.
Teď smršť faktických poznámek.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já nevím, jestli pan Kučera byl v minulých volebních obdobích poslancem. Já ne a nemám tu informaci. Prostě máme mezi sebou poslance první, druhé, třetí, čtvrté kategorie. Zkusme si tipnout, vážení kolegové, kolik bylo poslaneckých návrhů, když pan ministr Kalousek byl ministrem. Bylo jich hodně. Uvedu jeden. Budu rychlý: Budeme pokračovat podle schváleného programu schůze. Pan ministr financí tedy ovšem není v roli ministra financí, ale v roli navrhovatele, a to v roli navrhovatele novely zákona. - Stanovisko vlády jsme obdrželi. Prosím, aby předtím, než pan ministr uvede jako poslanec svůj návrh, u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Bohuslav Sobotka. A tak dále.
Já se omlouvám, pane předsedo. Musel jsem vás vypnout, protože váš čas uplynul už velmi výrazně. Prosím, přihlaste se s přednostním právem, až přejdou faktické poznámky.
Já se tak nerozohním. Kolik Kalousek předložil návrhů?
Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Hájek. Připraví se pan místopředseda Bartošek.
Dobrý večer, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Hájkovi. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler.
Pro upřesnění chci říci, proč není pozměňující návrh pana poslance Volného a Votavy koaliční. Já jsem čekal, že přijde alternativní řešení.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kučera.
Tak to budeme určovat na základě nějakých koaličních dohod? Nebyly by k tomu nějaké studie o výběru, dopadové studie? To vy se prostě rozhodnete na koalici, co bude platit? A jak tady jsme před chvilkou slyšeli od pana místopředsedy Sněmovny Bartoška, tak ono to ani není až tak koaliční dohoda, to se prostě tady dohodl pouze - já nevím - někdo s někým? To trošku neodpovídá tomu, co vy jste říkali a slibovali, jak budete precizně pracovat. A ještě jedna věc, podstatná. Tak já se ptám, co tedy budeme projednávat. Tu původní novelu? Máte vy vůbec jasno v tom, co chcete, nebo chcete jenom prosadit to, na čem se usnesla část koalice?
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Koubek.
Nejdříve na pana předsedu Faltýnka. To je skutečně na úrovni sedmiletého dítěte. Ale samozřejmě možná vám to v tom prochází. Nicméně na to bohužel nějak nedojde řada.
Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Koubka.
Ano, silnice I. třídy ještě. Spíš než abychom vymýšleli, jak má stát někomu přispět na to, aby si koupil nový stroj za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, bychom spíš měli vymýšlet, jak přispět městům a obcím na rekonstrukci a investice do místních komunikací. Já si nejsem jistý, že to je správný krok, já si spíš myslím, že bychom opravdu měli hledat finanční prostředky na kofinancování a podporu obecních rozpočtů v případě, že budou potřebovat kofinancovat investice do své vlastní infrastruktury. A o tom, co tady bylo ještě zmíněno.
Musím říct, že my jsme vždycky byli jako naše strana a my jako příslušníci proti fondovému hospodaření, ale máme to tady. To nehodlám dneska kritizovat. Já bych nesdílel ten jásavý postoj, který jsem tady slyšel od zpravodaje.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavera a po něm pan poslanec Birke.
Děkuji. Jenom krátce navážu na to, co říkal tady pan Bendl.
Já vám děkuji. Já vám děkuji a eviduji další tři faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a jako třetí pan poslanec Junek.
Přihlášeno je 172, pro 163, proti nikdo. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Paní poslankyně Černochová navrhuje nový bod, který by zněl Informace ministra vnitra o využívání zpravodajských služeb v politickém boji, a to ve třech alternativách. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Dalším alternativním termínem je čtvrtek v 11 hodin. Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Nyní je zde návrh pana poslance Stanjury, a to je rovněž ve třech alternativách. Týká se bodu 5, rozpočtové určení daní, tisk 416, a to buď dnes jako první bod nebo dnes po pevně zařazených bodech nebo zítra jako první bod. Tento návrh byl přijat. Poslední návrh je návrh pana kolegy Faltýnka. Vzhledem k tomu, že bod 5 jsme již zařadili, tak se týká bodu 30, a to na 19. hodinu dnes odpoledne nebo večer.
Krásný dobrý den.
V tom případě o vaší námitce rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Velebného. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím chci jen vlídně oslovit kolegy ze sociální demokracie: Vaše hlasování je samozřejmě vaší suverénní volbou. Je otázkou, zda se chcete nechat vydírat, nebo nechcete.
S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Budeme tedy opakovat hlasování.
Tolik citace ze stanoviska Ministerstva financí. Uvidíme, jak to tedy bude. Konkrétně mám na mysli takové pozměňující návrhy, které by diferencovaly sazby dle společenské nebezpečnosti jednotlivých druhů loterií v podobném duchu, jak je uvedeno ve vládním návrhu novely zákona o hazardních hrách.
Děkuji panu zpravodaji Ladislavu Šinclovi. Ještě jednou se zdvořile omlouvám, že jsem mu nemohl přijít na jméno. Nyní s faktickou poznámkou - pardon, pane zpravodaji, ještě musím otevřít obecnou rozpravu.
Dobrý den a děkuji za slovo dnes ještě jednou. Dámy a pánové, tedy projednáváme poslaneckou novelu zákona. Do dnešního dne nebylo zahájeno její projednávání. Je to tenhle ten případ? Je pan poslanec Volný poslanec první kategorie, že jeho poslanecký návrh má přednost před mým?
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Ale já se musím vyjádřit k těm poslancům první kategorie. Nicméně byla nějaká koaliční dohoda, kterou my ctíme. A pokud pan předseda rozpočtového výboru jako lídr této koaliční skupiny podal pozměňovací návrh, tak jsem se k němu podepsal, a počítám, že pokud se přijme, budeme i tento pozměňovací návrh podporovat.
Prosím, pane poslanče.
Jenom abychom si dobře rozuměli, na margo pana poslance Birkeho prostřednictvím předsedajícího. Proto koneckonců ty samosprávy máme. Proto probíhají nějaké volby a podobně.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale jedná se mi o to, mnohokrát už jsme řešili v obcích, že SFDI je schopen zaplatit určitá bezpečnostní opatření na jedničkových komunikacích, konkrétně myslím tu situaci, kdy například SFDI zaplatí výstavbu kruhových objezdů.
Děkuji. Já vám děkuji.
Já vím, že v té novele je pamatováno na kraje s větším akcentem. Je možná otázka, a to je spíš debata do výboru, možná k debatě - byl bych velmi rád, abychom na to nezapomněli.
Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych v žádném případě neopomněl odpovědět prostřednictvím pana předsedajícího panu Bendlovi. V doplňkových programech ovšem chceme řešit některé věci, které dlouhodobě vyřešeny nebo řešeny nejsou. Například tak jak bylo zmíněno, je to kontakt místní komunikace buď s dálnicemi, nebo se silnicemi první třídy. Ono jich zas až tak málo není a jsou to bohužel občas problémy. Není to záležitost nějakého mohutného opravování všech mostů, přestože by si to zasloužily. Ale na to tedy peníze nejsou. Protože to, že se taková komunikace nedá přejet, je samozřejmě velký problém. To je rovněž velmi malá, zlomková část, s kterou počítáme. Nejde v žádném případě o financování soukromých firem. Doufám, že jsem nevynechal nic z těch věcí.
Já vám děkuji, pane ministře.
Já za odpověď děkuji, pane ministře. Myslím si, že by tato materie měla jít i do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nedíváme se jenom na čísla, ale díváme se i na faktické využití.
Svůj návrh potom načtěte, až se budu ptát na přikázání do dalších výborů. Nikoho nevidím.
Já to právo závěrečného slova využiji. On skutečně ten celkový balík by se měl trochu zvýšit. Přiznám se, že neumím teď to číslo říct přesně. Ale ta filozofie je právě taková, že z Evropy, z toho operačního programu 2, budeme schopni, nebo máme šanci toho financovat vícero. Například to, co zmínil pan ministr, právě ony stroje nebo služby a zařízení.
Děkuji a s další faktickou poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se pan poslanec Klán.
Mě by však zajímalo, zda vláda předpokládá cestou novely zákona řešení také dalších problémů, které se v průběhu účinnosti nového služebního zákona vyskytly, a pokud ano, tak by mě zajímalo, kdy lze očekávat její předložení.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nikdo z nás pro to ruku nezvedl, protože jsme předtím věděli, že nastanou tyto problémy, ale k nim se ještě vyjádřím v obecné rozpravě.
Děkuji a nyní s faktickou poprosím pana ministra, zdali o ni má zájem. Je tomu tak, prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Já bych byl rád, nepodléhejte tolik těm někdy mediálním obrazům, které se vytvářejí. Já si připadám, že jsem v tom mohl být ještě daleko zásadnější, zvlášť kdybych se řídil příkladem těch, kteří byli na ministerstvu přede mnou.
Pane ministře, já se omlouvám, dvě minuty jsou pryč. Děkuji. Další dvě faktické poznámky pana poslance - Bendla a pana poslance Bendy. Pan poslanec Benda ruší, pan Bendl přichází k mikrofonu.
Myslím si, že to bude stát za to, aby veřejnost věděla, jak česká vláda využila té situace a rychle před přijetím zákona o státní službě vyměnila řadu úředníků.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášenou paní poslankyni Pastuchovou. Prosím, máte slovo.
Neumím si představit, že by je ze dne na den někdo vyslal na rok bez jejich souhlasu pryč. A myslím si, že diplomat není voják.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Klána, který je řádně přihlášen. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, nyní už tedy řádně se hlásím do rozpravy. Řeknu zde několik připomínek. A zde si řekněme, už jsem to tady říkal ve faktické poznámce, že ten služební zákon de facto vytvořila pravicová opozice. Sama si to vytvořila. Nyní je to všechno udělané pod Ministerstvem vnitra. Ale nyní zpátky k té zahraniční službě.
Děkuji a eviduji dvě faktické poznámky.
Ty praktiky byly velmi nevybíravé a je tady určitá snaha, jak tomu zabránit. Rozumím tomu, co jste říkal o hospodářské soutěži. Myslím si, že to smysl skutečně má.
Já vám děkuji.
Jak jste ho předložili vy, je diskriminační.
Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát. Prosím.
Proč to tajíte?
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Jsem přesvědčená, že zákon o potravinách je velmi důležitým nástrojem kontroly potravin, protože se týká všech občanů v této republice. Velice často se dozvídáme o případech, kdy doplácíme na důsledky nedokonalosti tohoto zákona. Vnímám dva hlavní problémy tohoto zákona, a proto jsem do systému vložila také dva pozměňovací návrhy. Týká se pouze odběratelů, a nikoliv dodavatelů. Považuji za důležité podotknout, že právě tato pasáž zákona se měnila na poslední chvíli a v podstatě bez vysvětlení. To, že se na straně dodavatelů vyskytují firmy, které mohou významnou tržní sílu využívat, je jasné. To vyplývá z průzkumu trhu a každý to víme. Zkrátka velké řetězce mají proti sobě obdobně velké dodavatele. Pokud zákon vztáhneme jen na jednu stranu situace, bude krajně nespravedlivý. Druhou zásadní připomínkou je specifikace zakázaného chování. Opakovaně odborníci na tuto problematiku uvádějí, že formulace v zákoně jsou velmi nešťastné. Jsou velmi vágní, nespecifické, a tím i zneužitelné. Takto postavená novela může velmi tvrdě dopadnout na naše malé české zemědělce a zpracovatele.
Já se omlouvám, paní poslankyně. Velice nerad, ale o to důrazněji vás požádám, abyste se ztišili v sále, protože skutečně není rozumět, co se zde přednáší. Prosím, pokračujte.
Obchodní řetězce navíc exportují české výrobky do svých zahraničních poboček v objemu desítek miliard korun, což nejsou zanedbatelná čísla, a o kterých se vůbec nemluví. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které tyto problémy řeší.
Děkuji. Já jsem dodneška nepochopil, kde je ta významná tržní síla. Už to tady padlo. Naznačovalo se to tady.
Tolik asi ty obecné výhrady. Ale představa toho, že ministr, respektive dokonce spíše vedení ministerstva má právo kterémukoliv zaměstnanci, který se mu znelíbí, říct "tak, a příští týden jedeš na rok do Sýrie, Belize, Antarktidy", abych si vymýšlel jenom nějaké relativně normální destinace, a když ten člověk to odmítne, tak je to nepochybně porušení zákona o státní službě - myslím, že to řešení se musí nalézt jiné, než že ministerstvo bude mít pravomoc mu přikázat takové vyslání do zahraničí.